Pokládám to za správné. Ale právě proto, že to pokládám za správné, jsem připraven za to zápasit, jsem připraven to podpořit, tak bych rád, kdyby předkladatel z vlastní iniciativy dopředu odstranil jakákoliv podezření o možném konfliktu zájmů a možném korupční riziku. Doufám, že toho nechci tolik.
Tak bych doporučoval Týden, tam jsem na obálce, že mám 25 miliard úvěru. To je tedy skutečně skandální na firmu, která dělá asi 230 miliard obrat. Ale pokud o to bude někdo tady stát, tak samozřejmě rádi uděláme prezentaci.
Děkuji a nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pak zde eviduji faktickou poznámku pana Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane ministře, vy jste v permanentní obranné rezistenci. Myslím, že v tuto chvíli to vůbec nebylo zapotřebí. Vy jste mi nerozuměl. Já tady naopak vystupuji jako váš spojenec. Vy jste předložil návrh zákona, který já bezvýhradně podporuji, a kdybych měl ten čas, předložil bych ho také. A právě proto, že mi záleží na tom, aby ten zákon byl přijat a celospolečensky akceptován, tak je nezbytné eliminovat všechna podezření o konfliktu zájmů. Na tom přece není nic divného. Tak nám prosím tu čínskou zeď ukažte. Já vás o to prosím jako váš spojenec v rámci tohoto návrhu zákona, který chci, aby byl prosazen, ale nechci, aby ten zákon byl zatížen podezřením, že je za ním korupční motiv. Myslím, že jsem to snad vysvětlil dostatečně jasně. Já to takhle slyšel. Pak bychom možná byli klidní všichni.
Nyní s faktickou prosím pana poslance Votavu a potom pan ministr Babiš. Přednostní právo máte, ale faktická má vždycky přednost, pane ministře.
Tohle je, myslím, poměrně jasné opatření a ten efekt by byl bez diskuse. Chápu to, jak je nastavena problematika zdanění OSVČ, tedy ty zde tolikrát skloňované paušály, jako jistý kompromis. Dalším bolavým místem - samozřejmě všichni jsme dostali dopisy od našich přátel či nepřátel či kolegů z investičních fondů. Ale nepochybně se k tomuto daňovému titulu ještě vrátíme. Na příští období, zatím se stále pohybujeme v kategorii superhrubá mzda samozřejmě. Okamžikem, kdy superhrubá mzda končí, můžeme se opět věnovat vyladění této progresivní škály.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je evidentní a potvrdilo to i Ministerstvo financí. Ten, kdo nejvíce doplácí na neustálé změny daňových zákonů, je většinou daňový poplatník. Určitě nemáme problém podpořit obnovení základní slevy na daně pro pracující důchodce. Víte, to je takový letitý boj proti těm - ze strany levice - proti těm, kteří šli do rizika a podnikají.
Tento krok, a to je také potřeba si uvědomit, zasáhne zejména ty, kteří mají velké výdaje s nákupem vstupních investic. Sám jsem byl celý život zaměstnancem, ale dobře vím a vidím, jak tito lidé riskují, co tito lidé musí dělat, aby se sami o sebe postarali, aby se uživili a uživili jiné. Tak proč budeme těmto lidem komplikovat život? Pokud bychom chtěli, a v tom také souhlasím s panem ministrem financí, opravdu lépe a efektivně vybírat daně, tak by možná bylo lepší zrušit některé daně a zrušit ty daně, na kterých stát získá málo nebo jenom nepatrně víc, než kolik stojí jejich výběr. Poctiví podnikatelé nemohou být přece trestáni za neschopnost státu dobře vybírat daně. Občanští demokraté nemohou podpořit omezení výdajových paušálů pro živnostníky a nemohou podpořit tento nový útok ze strany státu na živnostníky a drobné podnikatele. My v této souvislosti podáváme pozměňovací návrh, který bude velmi jednoduchý, nebo který je velmi jednoduchý. Tento pozměňovací návrh navrhuje vypuštění bodu týkajícího se omezení výdajových paušálů pro živnostníky. Myslím si, že když se přidáte k tomuto našemu pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě, tak významným způsobem vylepšíte celkově špatný návrh, se kterým tady Ministerstvo financí přišlo.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych také za hnutí Úsvit řekl, jaký je náš názor a postoj k návrhu zákona o daních z příjmů. Vládní koalice nám předložila balíček opatření, která mají sociální povahu, a dále opatření, které zvyšuje daňovou zátěž živnostníků. Úsvit přímé demokracie vítá sociální opatření, která jsou součástí tohoto balíčku. Naše hnutí ovšem nesouhlasí s částí novely zákona, která zvyšuje daňovou zátěž živnostníků. Jsou to lidé, kteří vzali odpovědnost sami na sebe, kteří si vydělávají peníze, a není to pro ně zvlášť v době krize a recese vůbec jednoduché, a teď jim znovu naložíme ještě další daňové zvýšení. Prostě ani u nich už není kde brát a my to podporovat nebudeme. Vážení kolegové, kolegyně, správnou cestou je přece hledat prostředky pro správná sociální opatření v úsporách v řízení státu, v hospodářském růstu, a ne v kapsách živnostníků po šesti letech krize. Tam už nic není.
Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Ještě s přednostním právem před kolegou Hovorkou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pořád platí přednostní právo, i když se to některým kolegům nelíbí. Já bych chtěl také zdůvodnit jeden z pozměňovacích návrhů, které jsme podali.
Smyslem těchto úprav je zefektivnění a zpřehlednění při hospodaření se svěřeným majetkem. Umožní zřizovateli definovat přesně, jaká jsou jeho práva a povinnosti k majetku, který je za účelem zajištění činnosti svěřen, a tuto činnost dále kontrolovat přesným účetním obrazem. Standardní, dosud používaný systémový přístup při odpisování hmotného a nehmotného majetku je založen symetricky, kdy vlastník majetku, který daňově odpisuje, to znamená uplatňuje odpisy v základu daně z příjmu, je zároveň osobou, která vypořádává náklady a příjmy spojené prodejem odpisovaného majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořizován v principu za účelem zajištění činnosti, kterou ta daná účetní jednotka vykonává. Ekonomická i účetní logika požaduje, aby tyto náklady na pořízení dlouhodobého majetku byly přiřazeny k realizovaným výkonům. Cílem navrhované úpravy je zajistit i z pohledu daně z příjmu, aby účetní jednotka, v tomto případě příspěvková organizace, ke svým výkonům přiřadila náklady plynoucí z jí používaného dlouhodobého majetku. Ty si může vykázat zřizovatel, který však k nim nemá žádné výkony, které nemůže vykázat. To zajistí symetrii uplatňovanou u běžných podnikatelských subjektů. Toto řešení podporuje i platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí. Není tedy reálně možné stávající institut svěřeného majetku opustit nebo modifikovat ve velmi krátkém termínu. Účetní hledisko reflektuje ekonomickou i právní realitu, tedy skutečnost, že územní samosprávný celek zřizuje příspěvkovou organizaci pro splnění svých úkolů, a z toho plyne přirozená povinnost zřizovatele příspěvkové organizace majetkově vybavit pro plnění tohoto úkolu. Nelze opomenout i společenský pohled. Obdobná situace je například u dobrovolných svazků obcí, kdy investiční transfery od členů svazků jsou v současné době posuzovány jako transfery od jakéhokoliv jiného subjektu. Z hlediska daně z příjmů se snižuje ocenění dlouhodobého majetku. Tato situace zásadním způsobem omezuje využití uvedeného typu právnické osoby, a to z důvodu zásadního daňového znevýhodnění u daňového odpisování dlouhodobého majetku oproti obcím a krajům. Tato omezení pro veřejnou podporu jsou dána pravidly veřejné podpory podle směrnic Evropské unie. U prodejů nepotřebného dlouhodobého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření bude navrhovaná změna neutrální, možná mírně pozitivní z hlediska výběru daně z příjmů. Jsou to důvody, které k tomu vedou. Věřím, že v současné době je možné, aby tento návrh získal vaši podporu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Když jsem slíbil včera, že mě zase uvidíte, tak mě tady máte. Vzpomněli jsme si na předvolební sliby, na daňovou progresi.
To je můj daňový výpočet, ale nechal jsem to zkontrolovat několika experty a ručím za něj. Tedy abychom mluvili o těch úlevách. Ano, ty slevy na děti způsobují, že oproti současnému stavu si takový člověk polepší a polepší si standardně o 200 korun měsíčně, ať už jeho hrubý zisk za měsíc je 15 tisíc, nebo 40 tisíc. Tak tomu řemeslníkovi, který si dokáže vydělat za měsíc hrubého zisku před zdaněním, řekne "my jsme vám za měsíc přidali 200 korun" a tomu řemeslníkovi, který si dokázal vydělat 40 tisíc před zdaněním, se zabíjí v prsa úplně stejně a řekne "taky jsme vám přidali 200 korun". To je situace oproti současnému stavu. Ale prosím porovnejme to s tím, jak vypadá platný právní stav. Vidíte ten rozdíl? Vidíte tu relativitu slova progrese? Snažíš se, makáš, přidám ti 200 korun. A kromě toho, že odmítáme snížit cenu práce, tak také odmítáme chápat, že někdo je pracovitější víc a někdo míň. Ale ve skutečnosti jim sbíráme. Ať si vezme zdravotní sestru, ať si vezme truhláře, ať si vezme hajného, ať si vezme hospodského s jedním dítětem, se dvěma dětmi, se třemi dětmi. A dodám k tomu svoji oblíbenou větu: Kdyby to bylo ve prospěch zdravých veřejných rozpočtů a díky tomu směřoval strukturální deficit k nule, asi bych dokázal mlčet, protože ta makroekonomická stabilita je obrovskou prioritou. Ale ono to není v zájmu vyrovnaných veřejných rozpočtů. Ono je to v zájmu neodpovědné, rozhazovačné a nešetřivé politiky vlády, která dramaticky zvyšuje výdaje nikoliv na investice, ale na sociální dávky, provoz a mzdy státních úředníků. To je smysl tohoto návrhu.
Já jsem položil dvě konkrétní otázky. Zkuste nám to logicky vysvětlit. Já jsem neříkal, že ten zákon má být zrušen kvůli investičním fondům - tak to se omlouvám. Třeba uznám ty argumenty. Jsou to vaše čísla, je to realita. Vy si myslíte, že to je dobře. Proto jsme také v jiných politických stranách.
Omlouvám se.
Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, teď speciálně pro pana kolegu Stanjuru. Prosím vás, nedělejme si tady předvolební mítink. Víme, že to zastropování a vůbec tento model se udělal pro malé živnostníky, kterých je přece v těch skupinách velká, velká většina. To za prvé. Tam se to týká pouze paušálu. Tak nemaťme lidi.
Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Další je pan poslanec Fiedler.
Dobré dopoledne ještě jednou. Takže ten rozdíl chápu a s tímhle souhlasím. A co z toho budeme mít? A to je přece smyslem a meritem věci.
Pan poslanec Volný už tady není, tak nevím, koho mám oslovit vaším prostřednictvím, tak prázdnou lavici. Já jsem viděl, že někteří kandidáti slibují věci, které rozhoduje vláda a Sněmovna, a přitom kandidují do zastupitelstva měst a obcí. Tak nám to tady netřískejte o hlavu!
Děkuji vám za dodržení času.
Opět reflexe pana poslance Volného. On řekl, že tu vedeme volební kampaň. My tady jenom, možná se budete divit, kolegové, ale my se tady jako lvi pereme za obhajobu čísel ministra financí Babiše. V soukromých doučovacích hodinách jsem připraven každému tuto tabulku ukázat, kde to Babiš píše, a vláda mu to schválila svým usnesením. Vy říkáte to není pravda, to nebudeme vybírat od lidí. Vy říkáte to není pravda. My tady na mou duši neděláme nic jiného, než že hájíme oficiální a seriózní údaje vašeho ministra financí proti vašemu populismu!
Podrobně tento návrh zde vysvětlil v obecné rozpravě pan poslanec Hovorka, a proto je zbytečné z mé strany tyto argumenty opakovat. Děkuji za pochopení.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Jiřího Dolejše.
Krásné předobědí.
Prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, aby se připravil pan poslanec Uhlík. Prosím, pane poslanče.
Odůvodnění těchto návrhů jsem přednesl již ve druhém čtení v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Volného.
Děkuji za slovo.
Do podrobné rozpravy zde mám přihlášku ještě pana poslance Laudáta. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.
Tato rizika ilustruje loňské odejmutí povolení Metropolitnímu spořitelnímu družstvu, které bylo největším subjektem na trhu, i odejmutí povolení záložně WPB Capital z června letošního roku. Jedním z nich může být transformace na univerzální banku. Třetím navrženým opatřením je zavedení dvojnásobné výše příspěvku družstevní záložny do Fondu pojištění vkladů, čtvrtým pak zvýšení povinného odvodu části zisku po zdanění do rizikového fondu. Toto zpřesnění bude účinné od 1. ledna 2018, což umožní trhu přijmout adekvátní opatření.
Diskuse v rozpočtovém výboru byla zajímavá, protože zástupce Ministerstva financí výjimečně nelhal. V takovém případě se domnívám, že bychom mohli vrátit tento návrh výboru k novému projednání, což berte jako procedurální návrh.
Než budeme pokračovat v jednání, tak přečtu omluvenky, které dorazily. Od 13 do 19 hodin se z jednání omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová z důvodu jednání zastupitelstva.
Ona tady není, tak se nemůže obhajovat.
Další faktickou poznámku má pan poslanec...
Pan poslanec Laudát byl tak laskav, protože chci reagovat přímo na pana profesora Raise. Jestli vás mohu poprosit, nechovejte se nedůstojně.
Ve Spojených státech se říká, že džentlmen se neptá na dvě věci: kolik vyděláváte a koho volíte. To se zjevně panu poslanci Hájkovi nikdy stát nemůže.
Děkuji.
No tak já nevím. To za prvé. Ale mění se základ daně. Zaplatím mnohem víc. Takže zaplatím víc daní.
Děkuji vám. Nyní mám přihlášené s faktickými poznámkami v pořadí pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Volný a poté pan poslanec Daniel Korte. Máte slovo.
A teď jsou tam fyzické osoby, právnické osoby, DPH.
Jenom vysvětluji, že ten, kdo se přihlásí elektronicky, považuje se to jako písemné a má přednost.
My skutečně nemůžeme za to, jaké jsou titulky v novinách. A my ty noviny nevlastníme! Taky vám nevyčítám, jaké jsou titulky v denících, které vy vlastníte.
Prosím, pane poslanče Kalousku, máte své dvě minuty.
Samozřejmě, žádná právní norma vám neukládá mi odpovědět přesně. Má otázka zněla jinak. Toto ujištění pro náš klidný spánek jsem si přál.
Tak jakou to má logiku, abych se někoho dotazoval?
A nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Beznosku.
Velmi stručně. Vezmu to stručně zpátky ke kampeličkám. Pan kolega Dolejš velmi pěkně popsal debatu, která proběhla na rozpočtovém výboru. Přesto avizuji, že v rámci podrobné debaty rozpravy načtu pozměňující návrh. Jeden bude ve smyslu zpřísnění ještě podmínek ohledně bilanční sumy kampeliček a druhý trošičku vstřícnější ke kampeličkám, rozvolnění časové. Tak takto velmi stručně.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Beznosky.
Pokusím se přednést pozměňovací návrh v těch dvou oblastech, tak jak jsem o něm před vteřinkou hovořil. První věc. Třetí změna. Přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům. Čtvrtá změna. Pátá změna.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji, tudíž podrobnou rozpravu končím.